S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat.
Výborový - já vím, že to tak nenazýváte, ale já to tak vidím.
Kdo je proti přijetí? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Tento návrh byl zamítnut.
Tak se omlouvám.
Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 341, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 103, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. Stanovisko pana ministra?
Myslím, že je potřeba po proběhlé debatě hlasovat. Bude to politické rozhodnutí, jestli kontrolorům České obchodní inspekce dáme tuto možnost, nebo ne.
Toto je určitě pravidlo, které tady nechceme zavádět.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Částečně už to řekl kolega Kučera. To za prvé. Já jsem ve vás měla naději, že vy budete jiný, než byl váš předchůdce.
Děkuji.
Neřekl příživníci, řekl paraziti.
Faktické poznámky - pan poslanec Kudela, Váňa, Chalupa a Benda. První tedy faktická poznámka pana poslance Petra Kudely.
Jejich práce není sranda. Sám jsem se setkal s případy, kdy mi nabízející, který něco nabízel, nechtěl dát smlouvu do ruky, jenom za předpokladu, že ji podepíši. Věřím, že toto opatření, které se teď přijímá, bude jenom ku prospěchu spotřebitelů. A osobně toto opatření a ten návrh, tak jak je koncipován, doporučuji k přijetí.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Roman Váňa a připraví se pan poslanec Chalupa.
Nicméně znovu opakuji, v tom návrhu zákona je to velmi podrobně ošetřeno, promyšleno. Takže to můžeme rozhodnout v rámci hlasování o pozměňovacích návrzích a o schválení zákonu jako celku. Děkuji za pozornost.
Vážené dámy a pánové, některé faktické vyprovokovala poznámka paní kolegyně Černochové vaším prostřednictvím. Vůbec nechápu propojení toho, že Česká obchodní inspekce nebo její terénní pracovníci budou mít nějakou řekněme falešnou identitu, s tím, že budeme trápit zase živnostníky a podobně. To jsem fakt nepochopil, jaký to má k tomu vůbec vztah. A připojuji se k tomu, co tady bylo řečeno. Jako ti lidé, jejich práce si samozřejmě vážím, a ti lidé v tom terénu, to není obyčejný terén. Protože ta bezpečnostní situace, a paní kolegyně Černochová vaším prostřednictvím to určitě chápe, že bezpečnostní prostředí se velice výrazně zhoršuje a bude se zhoršovat.
Budu konstatovat, že máme před sebou nejméně tři faktické poznámky - pana poslance Marka Bendy, Petra Bendla, paní Jany Černochové a řádně přihlášeného v rozpravě pana poslance Martina Kolovratníka. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy.
Nedoporučující stanovisko výboru.
Zahajuji hlasování a táži se. Já si myslím, že pan zpravodaj poměrně upřesňuje ty pozměňující návrhy. Dobře, požádám vás, pane zpravodaji, aby v tomto případě jste uvedl stručně, o čem budeme hlasovat. Děkuji. Stanoviska jsme slyšeli, táži, se zda je třeba je opakovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?
Říkám to tak dobře? Tak je to přesně hrubé mzdy. Je to tak?
Děkuji. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Je to tak?
Tento návrh byl zamítnut.
Týká se služby zahraničí a příplatky za sportovní reprezentaci. Doporučující stanovisko výboru.
Kdo je proti návrhu?
vypouští se bod 30 a následně se přeznačí. A stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 351, přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Myslím, že jsme se dostali na samý závěr a hlasovali jsme o všech pozměňujících návrzích. Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Táži se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele. Není tomu tak. Nevidím zájem.
Kolegyně, kolegové, hlasovací procedura je jednoduchá. Takže hlasování by mělo proběhnout následovně. První hlasování - o návrzích legislativně technických bychom měli hlasovat.
Já se za to nestydím, že jsem politik klasické politické strany. Hrdě se k tomu hlásím. To je celé. Vůbec nic o tom nevím, ale co vy jste dělali."
Požádám pana ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, požádám pana poslance Petra Kudelu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Ptám se navrhovatele, tedy ministra Havlíčka, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Takže, pane ministře, máte slovo.
Jedná se o tři nová nařízení Evropského parlamentu a Rady v oblasti lanových drah, osobních ochranných prostředků a spotřebičů plynných paliv. Značná část ustanovení v těchto nařízeních je aplikovatelná přímo. V našem právním řádu je nutné ještě vlastními postupy zajistit dozor nad trhem a určit jazyk, v němž mají být poskytovány návody, bezpečnostní informace pro uživatele výrobků a prohlášení o shodě. Předkládanou novelou zákona o posuzování shody dochází i k technickému zpřesnění některých současných ustanovení zákona. S uplatněnými pozměňovacími návrhy souhlasím a chtěl bych vás závěrem požádat o podporu tohoto návrhu zákona při třetím čtení. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi průmyslu a obchodu Jiřímu Havlíčkovi a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Do rozpravy, pane zpravodaji? Takže v rozpravě pan poslanec Petr Kudela. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Není tomu tak. Prosím, pane zpravodaji, procedura hlasování.
Při projednávání tohoto materiálu byly předloženy pozměňovací návrhy pouze na prvním projednávání v hospodářském výboru. Tyto pozměňovací návrhy byly projednány a doporučují se k přijetí.
Takže máme před sebou jeden pozměňovací návrh a hlasování o návrhu jako celku. Žádá někdo, aby se schválila procedura? Nežádá. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní máme před sebou také po tomto bodu zařazený bod Pan ministr zůstal u stolku zpravodajů, totéž činí paní poslankyně Květa Matušovská, která je zpravodajkou garančního hospodářského výboru. Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo.
Pomocí těchto nástrojů se zajistí potřebná míra ochrany spotřebitelů, což by mělo být, jak se domnívám, ve všeobecném zájmu.
Ale opravdu můj názor je takový, že není možné ten rozpočet takhle podvázat a slíbit to de facto mandatorně dopředu. Takže to říkám svůj názor, ale zároveň prosím, je to jeden z pozměňovacích návrhů. Asi stejně svůj názor nezměníme. Pojďme dát šanci tomu, ať to do té 14. hodiny stihneme. Moc děkuji.
Nyní pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou.
A za další - tady zatínáte další mandatorní výdaj. Stochastický.
Jako další vystoupí pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Kučera.
Takže neargumentujte jablky, když podporujete nákup hrušek. Nemá to žádný smysl.
Prosím.
Jenom bych možná doplnil prostřednictvím pana předsedajícího, že já bych mohl vyjmenovat celou řadu staveb, kterou zastavil váš ministr koaliční, váš ministr dopravy v našem regionu.
Pánové, vy víte, že jsem mluvil o dvou věcech a reagoval na dvě různé věci.
Děkuji.
Dovolte mi tedy, abych vysvětlil, proč jsem podal tento pozměňující návrh. A je to pouze pozměňující návrh. Využil jsem jako nosiče návrh Libereckého kraje na změnu rozpočtového určení daní, který se týká obcí. A já chápu, že každý poslanec má plné právo pro něj hlasovat podle svého vlastního svědomí. Je to proto, že v celém tomto volebním období, už od jeho začátku, na hospodářském výboru probíhaly různé diskuse, jak urychlit přípravu velkých infrastrukturních staveb. A ukázalo se, že to není tak jednoduché. Je tady dluh z minulosti, ten jste si tady vyměnili v těch technických poznámkách, jak to bylo, nebo nebylo. Kraje dostávají na to nějaké peníze, ale samozřejmě nejsou účelově zavázány. Dále co bych chtěl k tomu říci, je, že jsou koordinace. Tehdy to tady podpořilo 147 poslanců, proti nebyl nikdo. No tak takhle se to opravdu moc dobře nedělá. To není opravdu systémové.
Prosím pokračujte, pane poslanče, já jsem vám zjednal pořádek.
Takže z těchto důvodů jsem se rozhodl ve dvou variantách pro tento pozměňující návrh. Myslím si, že není důvod, proč to nevrátit. Děkuji.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Myslet si, že stabilizujeme bezpečnostní sbory za nula korun, je jen čistokrevný populismus. Je nutné si připustit, že stabilizace nás opravdu bude něco stát, že zázraky v tomto ohledu neexistují. Ano, o tyto prostředky by muselo dojít k navýšení jednotlivých rozpočtových kapitol státního rozpočtu, jelikož v případě nenavýšení jednotlivých kapitol by muselo dojít k vyčlenění prostředků rozpočtu bezpečnostních sborů a podle tohoto objemu ke stanovení rozpětí a výše vyplácených stabilizačních příspěvků. Je však zřejmé, že bez faktických rozpočtových dopadů do státního rozpočtu by se jednalo spíše o předvolební populismus než o faktický krok ke stabilizaci bezpečnostních sborů. Příslušníci bezpečnostních sborů, kteří poctivě a oddaně vykonávají svoji službu, si rozhodně zaslouží skutečné a adekvátní ohodnocení a nikoliv jen iluzorní a kouzelnická prázdná gesta. Protože jak jinak si mám vysvětlit jeho návrh, kdy chce každých pět let všem dávat, všem, všem, všem, peněžitý dar ve výši měsíčního příjmu? Takže ve výsledku ten policista v přímém výkonu služby na ulici - a pan ministr mě klidně doplní, kolik je měsíční příjem ve čtvrté nebo páté platové třídě... Tak tento policista bude mít třikrát až čtyřikrát méně než náměstek. Takže bych se možná prostřednictvím pana předsedajícího chtěla zeptat pana Ondráčka, koho chce svým peněžitým darem stabilizovat - papaláše ve vedení policie? Já chci stabilizovat řadové poldy, kteří jsou v těch ulicích a kteří, pokud neuděláme my nějaké opatření, tak od té policie, vážené kolegyně a kolegové, odejdou! Nevím, proč se tady tedy navrhuje pravý opak. Ti tam zůstanou. Nebo chcete stabilizovat běžné policisty? Pro policisty na ulici by tato forma kolegy Ondráčka byla výsměchem. Ještě si neodpustím jednu poznámku k návrhu na zvednutí výše tzv. rizikového příplatku, je to ten zvláštní příplatek. Je to nesystémový krok a má výrazný dopad na státní rozpočet. Pro všechny, co mají dnes nejvyšší rizikový příplatek 6 tisíc, to bude znamenat, že budou mít v budoucnu 10 tisíc. Já jsem za to moc ráda, přeju jim to, je to v pořádku. Ale tohle opatření bude mít významný dopad. Dnes máme něco kolem 62 tisíc příslušníků bezpečnostních sborů. To přece není fér. Budu se opakovat, ale opakování je matka moudrosti. Ačkoliv by se mohlo zdát, že tento návrh novely zákona sleduje samé bohulibé cíle, nápravu nepravostí a posílení motivace pro službu bezpečnostních sborů, bohužel je tomu právě naopak. Několik měsíců před volbami jsme svědky boje o hlasy příslušníků bezpečnostních sborů a jejich rodin prostřednictvím výhod, které jsou však jen zdánlivé a iluzorní. Po prostudování novely musí nejen policistům dojít, že v žádném případě nepovede k vyšší stabilizaci a atraktivitě práce u policie. Zkušení, ale bohužel demotivovaní policisté si takové jednání rozhodně nezaslouží a hrozí, že skutečně nakonec odejdou. Kdyby se pan ministr vnitra Chovanec více staral o zajištění materiálních podmínek pro práci policie než o totální destrukci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, možná by také udělal lépe. Trošku by mě zajímalo, jak je to s těmi -
Jestliže máte potřebu si něco sdělit, běžte do předsálí a nerušte paní poslankyni.
To se rozhodně nedá označit za částku, která je zanedbatelná. Další čtyři miliardy ve státním rozpočtu díky tomu přílepku jsou prostě pro státní rozpočet nepřijatelné.
Děkuji.
Ve velmi špatném stavu. Ale nechám na každém, ať se zachová, jak se zachová.
Já vám děkuji.
Taková vzácná politická shoda, jak je správné těm obcím přidat. Když jsme přidávali krajům a já a moji kolegové jsme tady stáli jak z našeho klubu, tak z hnutí, z klubu TOP 09 a Starostové a navrhovali jsme totéž, tak vládní poslanci byli ostře proti. Ostře proti. Nesouhlasné stanovisko. Mám citovat ta silná slova? To jsou dva hlavní důvody. Abych tak rozdával ty politické šťouchy rovnoměrně, tak doufám, paní poslankyně, pane hejtmane, že nemáte nachystané oslavné články, jak hnutí STAN prosadilo změnu RUDu. Tak já pevně doufám, že ty oslavné články nevyjdou, a pokud ano, tak tam bude napsané: Poslanci za STAN, TOP 09 a ODS dlouhodobě navrhovali a dnes prosadili. Nechám se mile překvapit. K těm pozměňovacím návrhům. Tomu věřím, ale bohužel SFDI jako instituce to chce dlouhodobě.